Dělaly to i předcházející vlády a ta možnost tady je.
Děkuji. S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Kučera.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
Dámy a pánové, já si myslím, že si tady můžeme nalít čistého vína, o co tady v posledních 24 hodinách jde. Jde o to, aby se neprosadil jeden z navrhovaných zákonů. To, že ten zákon pravděpodobně bude nějakou většinou prosazen, je taky jasné. Vy tady často říkáte: Píšou nám diváci, píšou nám čtenáři.
Vystoupí paní poslankyně Peštová, připraví se pan poslanec Zlínský.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nechápu, co tady máte co srovnávat, že jsme tady blokovali radu - Českou televizi, služební zákon. Jako sorry, teď jsme tady úplně kvůli něčemu jinému. Jsem řádně přihlášená a já se tady dozvídám, že budu mluvit jenom dvakrát pět minut, ani to ne. No, to je úžasný, to je úžasný! Pan Okamura si využije svého přednostního práva a vy budete mlčet? To, co je pro mě důležité, je zákon a jednací řád je zákonem. Já prosím pana Výborného, aby mi odpověděl, jestli jsme v bodě, nebo nejsme v bodě, protože včera jsme byli dehonestováni za to, že nemůžeme načítat procedurální změny, protože se v bodě nenacházíme. Jak to, že dnes se nacházíme v bodě? Děkuji za odpověď.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené dámy a pánové, já se musím zastat taky našeho pana předsedy.
Tak bychom si zahlasovali o deset minut déle. A tam se ukázala ta síla, že vy v tomhletom opravdu jdete přes mrtvoly.
Děkuji i za dodržení času. Nyní tedy paní poslankyně Jana Pastuchová a připraví se pan poslanec Lubomír Brož.
A opravdu se kvůli takovému chování této Sněmovny ohrazuji, protože jak vy se chováte, je to hnus, co tady předvádíte!
Jako další vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Lubomír Brož, připraví se pan poslanec Lubomír Wenzl.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jinak samozřejmě je mi znemožněno i vystoupit v řádné debatě k tomuto bodu. Děkuji za pozornost.
Nyní tedy pan poslanec Lubomír Wenzl, připraví se pan poslanec Richard Brabec.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.
Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, budeme pokračovat ve faktických poznámkách.
Já chci říct, že tohle by se za Vondráčka jako za předsedy Sněmovny nestalo, dámy a pánové. A to, že neprošly námitky proti postupu předsedající, to je samozřejmě vaše právo jako většiny, ale to nic nemění na tom, co se tady stalo. Paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, paní Pekarová Adamová, tímto přestala být mojí předsedkyní Sněmovny. Kvůli tomu jsme extremisté? To znamená, pokud se...
Nyní vystoupí paní poslankyně Válková s faktickou poznámkou, připraví se pan ministr Stanjura.
Milé kolegyně, milí kolegové. Nevadí, samozřejmě se to dá publikovat potom v odborných časopisech. Čili já to v závěru jenom chci shrnout, že je to poprvé, je to moje zkušenost, která je tedy bohužel, jak jsem řekla, nejhorší zatím za celé to období, a předpokládám, že Ústavní soud, a to vy víte sami velmi dobře, s vysokou pravděpodobností se k tomu postaví tak, že tento postup neposvětí, to znamená, že ho prohlásí za neústavní.
Tak teď se pojďme tedy podívat trošku podrobněji na ty pojištěné osoby. Takže nejprve povinně pojištěné osoby. "Povinně pojištěné osoby dělíme do dvou skupin. Pro první skupinu platí, že pokud se osoba účastní nemocenského pojištění, je účastněna i důchodového pojištění. To neplatilo v letech 2009 až 2011, kdy zákon vyjmenovával osoby, které byly účastněny pouze důchodového pojištění. Budou s tím problémy a za všechno může vláda Petra Fialy, která to udělala. Je potřeba okamžitě těmto lidem ukončit povolení k pobytu a vyhostit je na Ukrajinu. Vy podporujete ukrajinizaci České republiky. Chybí nám tady lidi třeba, kteří uklízí v restauracích, umývají nádobí, na stavbách a podobně, nic proti nim nemám. Takže nic nemám proti Ukrajincům jako takovým, plošně nemám nic proti nikomu, ale nelze dělat tyto věci na úkor bezpečnosti, a hlavně sociálního smíru v České republice. Co dělá vláda Petra Fialy, co dělá ministr vnitra? Já samozřejmě plně stojím za občany - protože se to tady přesně píše, že to pobouřilo veřejnost - a já stojím za českými občany, které to pobouřilo. Samozřejmě zmíním i to, že vyvražďoval nejenom volyňské Čechy, ale i například Židy vyvražďoval. Já to tady prostě nechci, takovéhle lidi a takovéhle chování, nějaká Bandera party.
Naši důchodci jsou pro vás škoda? Vy tady mluvíte o mezigeneračním problému. Samozřejmě tato vláda, ale hlavně Česká národní banka - k tomu se ještě dostanu. Ty její predikce, ani jedna nevyšla, ani jedna. A já bych chtěl ubezpečit naše důchodce, že my budeme bojovat dál, i když ten pátek asi budou spěchat, kvazi nová totalita, která nám nedovolí téměř nic. Mimochodem, my jsme od vzniku této vlády, vy jste s námi nikdy nemluvili. Pan premiér se mnou nikdy nemluvil. Já jsem chodil tady do jeho kanceláře, třikrát jsem tam byl tajně, novináři to nevěděli, normálně jsme diskutovali. A kolikrát vy jste nás oslovili? Mluvit o škodě a důchodcích, to je fakt skandální. Takže pane premiére, ještě jednou vás prosím, nikdy jste s námi nemluvil, pan Jurečka tady vystupuje, že chce s námi diskutovat - no tak fajn. Tak to stáhněte a bavme se o tom, vždyť máte stovky miliard výnosů. Tehdy ODS a SPOLU si dávali plakát Babišova drahota a všechno. A samozřejmě teď argumentujete tím, že se navýšily důchody. Ano, ale to není váš zákon. Vy jste totiž nepochopili základ, že když je krize, tak samozřejmě z krize je potřeba se proinvestovat. Nevím, kam spěcháte. Já jsem strašně zvědavý, jestli to utratíte, jestli to není všechno na zálohách, jestli to skutečně i nakoupíte a že to přijde. Ale zase jste zapomněli na ty důchodce. Já bych chtěl říct, že i když asi to prohrajeme, protože jsme to dneska viděli, jak se k nám koalice chová a nemluví s námi, nemluví. Pan premiér nemluví zkrátka, nemluví. Takže já bych chtěl říct našim důchodcům, že my budeme bojovat dál. Já tomu nerozumím, tolik expertů v televizi.
A pro kolegy, kteří tady neseděli: my jsme tady zažívali takové věci, že naši ministři museli hlásit, když si potřebovali odskočit na toaletu.
Za prvé na to se svým přednostním právem má asi právo a za druhé mě to v podstatě vůbec nezajímá. Já jsem se připravoval na tuto Poslaneckou sněmovnu, na toto jednání řadu hodin přes víkend. Vy svým rozhodnutím jste neomezili pana Okamuru, vy jste omezili nás, řadové poslance, a myslím si, že to je flagrantní porušení jednacího řádu.
A to, co řekl můj kolega Radek Vondráček, je samozřejmě pravda. Nemáte aktuální posudek, opíráte se o nějaký starší, který stejně je v každé třetí větě "domnívám se". Nikdy jsme toto neudělali. Takže prosím, nepleťte hrušky s jablky. Je to pro nás zásadní.
Vaším prostřednictvím, kolegovi Bělobrádkovi, víte, proč mě zajímá počet členů vlády? Protože legislativní stav nouze, a domnívám se, že jde o jeho zneužití v tomto případě, je pro mě zásadní otázkou, protože já bych ráda žila v právním státě, kde bude platit ne to, co chci, ale to, co mi umožňuje legislativa. Přáním, myšlenkami ohýbat legislativu opravdu dle mého nelze. A prosím vás, ještě jednou, právní stát: ne to, co chci, ale co můžu, to by mělo být zásadní.
Nyní vystoupí pan poslanec Kubíček, připraví se pan poslanec Strýček.
Nechal jsem si projít záznamy, zda jsme někdy omezili diskusi v potvrzení stavu legislativní nouze - nikdy. Nikdy jsme to neomezili. My jsme byli připraveni na to, že až otevřeme body, že uděláte to samé, že to bude dvakrát pět minut. Ale co to dělá v potvrzení stavu legislativní nouze? Vždyť ten bod nesvítí ani na tabuli.
Vy jste se minule tady zmiňovali ohledně, myslím pan poslanec Kučera to byl, ohledně projednávání EET. Dovolte mi, já to tedy budu načítat: "Když nás neznásilní většina, vytrváme, nemíníme obětovat podnikatele." To řekl stávající předseda vlády Petr Fiala. "Jak dlouho chcete ještě obstruovat?" - otázka novináře. "Má, ale současně platí, že menšina má také svá práva, a na tom je založená demokracie, nikoliv jen na principu práva většiny. A ta menšina může občas využít i nadstandardní nástroje, které ale k demokracii patří, a těmi jsou obstrukce." On ten článek je delší. A ještě tady závěrem načtu: "Jak dlouho budete ještě tady tyto obstrukce provádět, dělat?" "Jak dlouho to ještě bude potřeba, klidně do konce volebního období." Takže já jenom chci říct : vy nemíníte obětovat podnikatele, my nemíníme obětovat důchodce.
Nyní vystoupí pan poslanec Juchelka, připraví se paní poslankyně Peštová.
Znemožnili jste vystoupit našim poslancům s přednostním právem. Já jenom chci říct...
Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí paní poslankyně Dražilová, připraví se pan předseda Babiš. Prosím, máte slovo. Prosím, máte slovo.
Já jsem se znovu přihlásil, protože nevím, kdy přijdu na řadu s přednostním právem. No, já nejsem hloupej, pane ministře financí, ale vy se topíte v penězích. A přesně to řekl pan Koten. Ano, je to o inflaci, je to přesně o inflaci. My jsme měli 5,3 a křičeli jste: Babišova drahota! Protože zastropovali elektřinu. Protože do toho narvali 45 miliard euro! A já, když se dostanu ke slovu, tak vám dám na to lék. Všichni říkáte: Jak to řešit? My jsme ji snížili v listopadu a v prosinci, snížili jsme DPH na nulu. Ale to není o snížení DPH, vy to dobře víte, a já vám dám ten recept a já jsem strašně zvědavý, jestli se k tomu přihlásíte. Já vím, že příští rok to bude víc, ale stále na to máte. Stále na to máte! Stanjura se topí v penězích. Takže já rád si to s vámi rozdám tady, já jsem byl taky ministr financí, taky tomu rozumím. Takže doufám, že budu mít potom prostor, abych vám vysvětlil, jak porazit inflaci!
Prosím, máte slovo.
nejste tu, škoda - my samozřejmě víme, že těch 19 miliard, které vám chybí, že mají být vyplaceny v letošním roce. Ony už musí být vyplaceny, protože ten nárok vznikl. Tak se nevymlouvejte. Jde vám jenom o to, abyste těm důchodcům prostě těch 34 miliard, v tuto chvíli vlastně navíc 19, vůbec nedali. A jestli máme tady využívat faktické poznámky, nebo nemáme, jak nám tady doporučujete jako bývalý šéf tehdy opozičního klubu ODS, nechte na nás. Jinak jsme mohli diskutovat tak akorát sami se sebou.
Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Bělica, připraví se pan poslanec Metnar. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegyně, kolegové, i já se musím připojit ke svým kolegům a sdělit, že mi nebylo umožněno, abych podal protinávrh a odůvodnil ho. Děkuji vám za pozornost.
Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Brázdil, připraví se pan předseda Fiala.
Ale pojďme dál. Jde o logicky nevysvětlitelný názorový obrat a také o důvod k vážným pochybám a soudnosti o kompetenci této vlády a jejích jednotlivých členů, a to je pro všechny, hlavně pro občany, velmi smutné zjištění. Za velmi důležité považuji v této souvislosti uvést nedávný výrok profesora Vostatka, jednoho z našich největších expertů na penzijní systémy. Tento bezesporu nepochybný odborník uvádí, že v mezinárodním srovnání jde v případě našeho valorizačního mechanismu, jeho systémovosti a jeho vztahu k pravidelnému zvyšování důchodů o podprůměr. Vládní politici se v souvislosti se svým asociálním rozhodnutím o razantním snížení valorizací důchodů, které je i za hranou ústavnosti, často nebo hlavně vymlouvají na to, že v době sestavování rozpočtu na rok 2023 neměli žádné informace o tom, jak vysoká bude míra inflace na konci roku 2022 a na přelomu roku. Je tu i další pádný argument a tím je prognóza České národní banky ze 4. srpna loňského roku. Co se v této prognóze píše? Tyto informace jste tedy měli před začátkem srpna. To myslíte vážně? Děláte si z občanů srandu - když už nepoužiji ostřejší výraz? A nikdo by se asi na mě za to nemohl zlobit. A co říká další oficiální zpráva České národní banky ze začátku loňského listopadu? Neříkáte občanům pravdu, nehrajete férovou hru a to se nedá omluvit a tolerovat. Všechny podstatné informace jste měli, a měli jste je včas, a ve snaze zakrýt své neumětelství občanům a důchodcům lžete. A ještě doplním vyjádření člena bankovní rady České národní banky Jana Fraita z přelomu loňského a letošního roku - cituji z rozhovoru s ním: "Inflace v lednu bude šok. Jakou očekáváte inflaci v lednu? Jsme uprostřed tvorby nové prognózy, ale asi není tajemství, že očekáváme v lednu meziměsíční šok. Na čem bude tento lednový skok založen? Je tam podstatný nárůst cen energií. Poměrně silný je impulz v cenách potravin." Konec citace. Čili Česká národní banka svou roli naprosto splnila, informovala politiky včas, a ti to ignorovali. To je neuvěřitelný diletantismus, který nemá v moderní české historii obdoby v takto závažné věci. Vláda a Ministerstvo financí manažersky naprosto zkolabovaly. "Bylo to horší než zločin, byla to chyba," řekl prý jednou Napoleonův ministr policie Joseph Fouché. Na tuto situaci to naprosto sedí. Zopakuji to ještě jednou. Vláda měla k dispozici veškerá expertní data o vývoji inflace dostatečně dopředu. A musela vědět i to, jak zhruba bude vysoká a jaké na ni budou potřeba náklady. A to nyní nemluvím o protiústavní dimenzi vládního návrhu, o snahu vlády protlačit tento návrh ve zkráceném legislativním jednání v rámci stavu legislativní nouze a o jednoznačné retroaktivitě návrhu. "Je to obyčejná krádež. To, že zlodějem je stát dočasně ovládaný diletanty, kteří mají za úkol zdevastovat naši zemi, na tom nic nemění. O krádeži není dovoleno hlasovat ani v parlamentu, a hlavně nejsou žádné důvody pro tuto krádež." Jde o výrazné snížení reálné hodnoty důchodů. Reálně se tedy sníží všechny důchody téměř o desetinu, tedy podobně jako se snížily v loňském roce reálné mzdy. Výsledkem ročního působení této vlády je tedy výrazný propad jak mezd pracujících, tak teď i důchodů. Může se tedy klidně stát, že o desetinu důchodů mohou senioři, invalidé, přijít několik let po sobě, a to při současném výrazném znehodnocování úspor. Náš penzijní systém je průběžný. Platí tedy, že prostřednictvím tohoto systému každý pracující člověk investuje do svého budoucího příjmu. V této oblasti je nepředstavitelné, že by pojišťovna zrušila platná pravidla, za kterých bylo pojištění uzavřeno, a že bude vyplácet jen poloviční výši pojistky. To by jednoznačně skončilo u soudu s velmi očekávaným výsledkem. A hlavně, logika fungování průběžného penzijního systému s mezigenerační spravedlností a udržitelností systému přece vůbec nesouvisí. A to hlavní, současní důchodci už solidaritu prokázali, a to plně tím, že celý život, desítky let, tvrdě pracovali pro český stát. Platili daně, zdravotní a sociální pojištění, takže důchodci, ti mají předplaceno, splnili a odvedli své.
Právo sociálního zabezpečení řadíme do práva veřejného. Stát ukládá povinnost soukromým subjektům odvádět část svých zisků na sociální a zdravotní pojištění a v případě jejich neplnění ukládá sankce. Stát má tedy silnější postavení. V právu sociálního zabezpečení však nalezneme i prvky soukromého práva. Jedná se například o smlouvu o poskytování sociální služby, která je ale také regulovaná veřejným právem, například poskytovatel musí strpět kontrolu kvality svých služeb. Podívejme se na vývoj práva sociálního zabezpečení. Nemám s tím problém, já s tím problém nemám. Jo, ještě mě jmenoval pan ministr Válek, ale to bylo takové poměrně úsměvné šťouchnutí, takže pana ministra Válka vynechám, protože to bylo takové spíš šťouchnutí. Také prosazuje, aby důchodci byli okradeni, ale bylo to takové šťouchnutí, takže to nemá smysl, nebylo to nic speciálně zlého, osobního. Pojďme k tomu vývoji práva sociálního zabezpečení. "Historie práva sociálního zabezpečení je velice stará a bohatá. Její základy můžeme vidět už v kmenových společenstvích.